Za sebe si myslím, že největší výzvou tohoto volebního období je roztříštěnost této Poslanecké sněmovny, polarizace názorů, osobní antagonismus, neschopnost vést nějakou konstruktivní debatu a vzájemný dialog. Jestli si vzpomenete, tak příští rok si připomeneme sto let od vzniku samostatného Československa. Jsem prostě přesvědčený o tom, že Sněmovna může být místem názorového střetu, i ostřejšího, i agresivnějšího. Já jsem si zvykl. Možná že dokážeme tu kulturu posunout a zmírnit ty střety. A jedině dohodou tady dosáhnete něčeho, ničím jiným to nejde. Tak co, dokážeme to společně? Já jsem připravený takto vystupovat, tak jak teď, po celou dobu. Omlouvám se, ještě tady padl dotaz na Rekonstrukci státu. Já jsem s touto skupinou velmi spolupracoval v uplynulém období, to asi víte. Podařilo se prosadit celou řadu protikorupčních opatření. Já se za to nestydím, že se s nimi stále potkávám a řešíme agendu. Pořád jsou nějaké věci, které jsme nedotáhli do konce, jako byl nominační zákon, Nejvyšší kontrolní úřad. Poprvé za celou dobu, co nás GRECO snad hodnotilo, jsme měli příznivější hodnocení, nebylo čistě negativní. Takže korupce je nikdy nekončící boj.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, prosím zaujměte svá místa v jednacím sále. Ještě vás seznámím s omluvou pana poslance Vyzuly.
Kolegyně, kolegové, dobrý večer. Z toho čísla odevzdaných lístků 197 plyne kvorum nutné pro zvolení kandidáta. A mohu uzavřít. Pro Radka Vondráčka bylo odevzdáno 135 hlasů a Radek Vondráček se stává předsedou této Poslanecké sněmovny.
Jestli pan předseda Kalousek dovolí, on mě požádal o to, aby mohl vystoupit, tak mu udělím slovo.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, vážení hosté, já už budu velice stručný. Těm 135 bych si dovolil poděkovat o trošku víc. Už jsem říkal, že velkou výzvou této Sněmovny je, abychom tady našli nějakou společnou řeč, a že jsem si četl ty historické stenozáznamy, stenoprotokoly. Ta Sněmovna - hádejte, kolik tam bylo subjektů, kolik tam bylo stran? Devět, jako máme teď. Neviděl bych do budoucnosti obraz této Sněmovny jako útvaru polarizovaného do nesmiřitelných poloh. Raději bych mluvil o příměru klenby, která se také klene od protilehlého bodu k druhému, ale je souvislá a drží pohromadě.
Žádná další faktická není, takže prosím, s přednostním právem pan předseda klubu ODS.
Ale já začnu tím, co zmínil pan poslanec Babiš. Buď budeme hlasovat proti, nebo ho podpoříme. A teď k té dnešní volbě. Pro kolegy z pirátské strany. Já jsem zvyklý, a nejsem s tím smířený, velmi často se nám stávalo, že jsme chtěli po ministrech, aby odpovídali na otázky. Velmi často. Čest výjimkám. On bude říkat: Nebylo to zvykem. To je pravda, nebylo to zvykem. Dneska ta žádost je a uvidíme, jestli se Radek Vondráček promlčí, pak po volbě přijde poděkovat a pak nám řekne, jak si to představuje. Ale to už bude mít v kapse tamto křeslo na empiru. Mě by taky zajímalo pár věcí. A praktických. A nebudu mluvit o prvním, druhém, třetím pokusu, ale o tom, co může ovlivnit předseda Poslanecké sněmovny. Tady ten úřad to připraví velmi dobře, všimněte si, jak mají ty papíry a teď to čtou. Trvalo mi rok, než jsem to prosadil. Dostali jsme papíry, neměli jsme materiály v digitální podobě a trvalo to dva roky, než jsme to změnili. A podle mě tvůrci jednacího řádu netušili, co se stane s faktickými poznámkami. Jsme teprve asi u pátého bodu volebního období a už jsme měli kolik? A není to, že to je obrana proti přednostním právům. Ne potom, až bude zvolen. Doufám, že opustí myšlenku na to, že by ubral přednostní práva opozici. My zastupujeme naše voliče. A kde jinde máme formulovat naše politické postoje, naše programy, naše hodnoty, naše ideje než tady. A parlamentní diplomacie je mnohdy efektivnější a účinnější než ta vládní, protože je mnohem otevřenější, protože není tak oficiální. Jakou má představu o tom, jak budeme získávat národní konsenzus na tom, co jsou české národní zájmy? Kam se chce vydat? Kde chce hledat spojence v Evropě? Jestli bude preferovat tu eurohujerskou frakci liberálů v Evropském parlamentu. Která chce přijímat migranty, která prosazuje povinné kvóty. V takové frakci v Evropském parlamentu jsou zástupci ANO! Tady říkají něco jiného než v Bruselu! Zajímalo by mě, jak hodnotí spolupráci s horní komorou Parlamentu České republiky. Jako dobrou, vyhovující? Nic z toho se ovšem pravděpodobně nedovíme, protože se Radek Vondráček rozhodl, že vystupovat nebude. Dneska má být zvolen a bude zvolen. Prostřednictvím pana předsedajícího. To by se zase nehodilo. Vždyť budeme hlasovat o té důvěře! To se přece nehodí. To je určitě politický útok. A tohle říká budoucí třetí nejvyšší ústavní činitel České republiky.
Pan předseda Bartošek, po něm pan ministr Jurečka a potom právě pan poslanec Vondráček.
Mě osobně mrzí, že kandidát na předsedu Poslanecké sněmovny neodpoví v tak zásadních věcech.
Já jsem oznamoval, že pan poslanec Vondráček je přihlášen do rozpravy.
Vynikající. V tom případě přidám i své otázky. Mě by zajímalo, zda v případě volby místopředsedů podpoří kandidáty SPD a KSČM. Na to bych rád znal odpověď. A tato země, aby prosperovala, aby byla důvěryhodná před svými zahraničními partnery a především před svými zahraničními investory, potřebuje jasně říct, že bude a má tu snahu čtyři roky být stabilní zemí. Protože menšinová vláda v sobě zahrnuje obrovské množství nestability. V okamžiku, když ty brány otevřete, tak potom už ty zámky jsou mnohem menší a umožníte drancování města. Tak to, vážené dámy a pánové, v realitě je. Tak to prostě je a spolu to souvisí.
Prosím pana ministra zemědělství a po něm pan poslanec Vondráček.
Děkuji. Já jsem velice rád, že vystoupil pan předseda Babiš. Nicméně jsem také rád, že tady zazněly otázky - a mnoho z nich já mám také na srdci a budu rád, když pan poslanec Vondráček na ně odpoví. Bohužel zákonodárci nepředpokládali, když ten zákon psali, že tady bude nějaký prezident, který odmítne jmenovat toho kandidáta, který splní všechno, co má ze zákona splnit. To je první příklad, kdy prezident nerespektuje to, co by se mělo. Nerespektuje ani zahraniční politiku vlády této země, vlády, která má důvěru, když hovoří o Krymu. Takže to je několik věcí, kdy mně zůstává opravdu rozum stát. To bývávalo dobrým zvykem, ale už pět let to neplatí. To je mnoho úkolů, které před sebou máme. Takže bych byl rád, abychom začali pracovat.
Pan předseda Kalousek a potom pan poslanec Filip.
Děkuji za slovo. Jenom jednu otázku jako reakce na to, co tady řekli mí předřečníci.
Děkuji, pane předsedající. Pane ministře Jurečko, nezlobte se na mě, vy nerespektujete jako ústavní činitel rozhodnutí nezávislého soudu? Co to tady vykládáte, že prezident republiky nejmenoval profesory? Soud, na který se obrátili ti dva, třetí se neobrátil, a Karlova univerzita, rozhodl, že nic neporušil. Tak tady už neříkejte takovéhle věci, že on něco porušil. Prosím vás, neříkejte tady věci, které jsou dávno překonané.
Slibuji a dodržím, dnes již opravdu naposled. Ústavní soud řekl, že to je jeho právo. Nicméně prezident republiky tenhle svůj krok odůvodnil tím, že nemůže jmenovat profesorem pana docenta Ošťádala pro jeho kontakty se Státní bezpečností. Na druhé straně radostně deklaruje, že agenta Bureše, evidovaného v Ústavu paměti národa jako prokazatelného agenta na úrovni Aloise Jiráska, protože je tam veden minimálně ve dvanácti svazcích, klidně bude jmenovat předsedou vlády České republiky. Takže tady prostě je evidentní nekonzistence argumentace prezidenta republiky, tudíž je nevěrohodná.
Jestli jste se seznámili s programem hnutí ANO, tak tam máme výslovně uvedeno, že dáme prostor i opozičním návrhům, protože je nás tady devět.
Ale stáhl jste faktickou poznámku, to je důležité. Pan předseda Kalousek.
Dámy a pánové, promiňte, máme s panem předsedou Babišem jednu věc společnou - občas se nám nepodaří dodržet svůj slib. Porušuji to proto, že pan předseda Vondráček neodpověděl na ten naléhavý dotaz, který jsem položil - jak bude hlasovat v případě vydání poslanců Faltýnka a Babiše k trestním stíhání. Myslím si, že pro každého z nás je to důležitá informace, možná nejvíc důležitá pro Piráty, ale i voliče, kteří chtějí co nejdříve dostat Faltýnka a Babiše před soud. Takže pane poslanče Vondráčku prostřednictvím pana předsedajícího, kdybyste nám mohl říct, jaký k tomu budete mít postoj a jak se při tom hlasování zachováte. Každý z nás se bude chovat podle svého vědomí a svědomí, ale od svého předsedy bychom tohle měli přece jenom vědět dopředu.
Mám za to, že nám, pane předsedo volební komise, nic nebrání v tom, abychom pokročili k samotnému volebnímu aktu.
Děkuji. Takže vás poprosím o přerušení tohoto bodu k provedení tajné volby.
Vydávání hlasovacích lístků bude zahájeno bezprostředně po přerušení našeho jednání a bude trvat 20 minut.
Takže dobrý den, vážený pane předsedající. A my dnes volíme předsedu Poslanecké sněmovny. A je jeden kandidát. No to byl ten puč. Nevím, kam šel pan Kalousek, asi si šel doplnit dávku, aby měl tu hladinu. Tak to byl puč. A my jsme řekli: Ne, my budeme jednat s panem předsedou Sobotkou. A napadlo nás, že bychom řekli: No tak ale my bychom chtěli toho předsedu, vždyť rozdíl je jenom jedno procento. No nenapadlo. Tak si na to vzpomeňte. A proč mluvíte o třetím pokusu? Píšeme programové prohlášení, my jsme vám to řekli a vy jste řekli ne, ne, ne, ne stokrát. Nás to stojí 25 miliard ročně, pořizovačka 125 miliard. Všichni mluvíte o digitalizaci, o Estonsku, jak lidé nechodí na úřady. No my to chceme dělat. Tak když Piráti půjdou s námi do vlády, tak máme stovku. No a možná někdo odejde, nevím. Tak neříkejte o třetím pokusu. Proč to řešíte? Takže jaký třetí pokus? Takže co vlastně chcete? Vy jste všichni kandidovali před volbami s vaším programem do opozice? Tady jsou strany, které všechny chtěly skončit v opozici? Vím, že kdyby byl Babiš premiér, tak těm ministrům by bylo těžko, protože by je tlačil, aby makali. Kde jste na to přišli? Proč? Když se nedomluvíme, no tak se domluvme na rozpuštění Sněmovny a do toho pan prezident vlastně ani nemůže mluvit, jak to řekl pan předseda Filip. Takže já nechápu, o co tady jde. Řekli jsme: Ne, vzdáme se toho. A obranu pro Černochovou. Píšeme si to. Tam vlevo. Je to trauma, ale snad to přežijeme. My se chováme korektně, Faltýnek svolal tu poradu, řešíme ty výbory. A my jsme volby vyhráli. Takže volíme předsedu Sněmovny. Jasně jsme řekli, že začneme od ODS a postupně budeme jednat až dolů. Nemáme. Možná nebude.
Vážení členové vlády, vážené kolegyně, vážení kolegové, v úvodu bych velmi rád poděkoval kolegovi Babišovi za polibek smrti. Nicméně rád bych se ve své faktické poznámce věnoval aspoň krátce řeči, kterou zde proslovil pan předseda Michálek. Jako kdyby snad Poslanecká sněmovna nemohla, nebo předseda nemohl být zvolen bez hlasů pirátské strany. Kde se skrývá ta konstruktivita? Kde je?
Chtěl bych rovněž podotknout, že vaší volbou byl otevřen průchod projektu vlády bez důvěry a bez kontroly Poslaneckou sněmovnou. Teď se ukáže, kdo je to vládní koalice. Ono se to ukázalo teď, při volbě předsedy Poslanecké sněmovny. Plně respektuji. Jenom chci, aby voliči věděli, že toto uskupení je odpovědné za vládu Andreje Babiše bez důvěry, která nám bude možná vládnout mnoho a mnoho měsíců.
Já vám děkuji. S přednostním právem pan předseda Kováčik. A mám tu... hlásí se tady faktická poznámka pana Michálka. Upozorňuji, že nemáme otevřený bod. Takže jedině přednostní právo. Využije. Dobře. Takže po panu předsedovi Kováčikovi. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo. Pane předsedo, dovolte i mně, abych vám předal blahopřání a na rozdíl od pana Kalouska vyjádřil názor, že vaší volbou se neotevřel žádný průchod žádnému podivnému projektu nebo čehokoliv jinému. Vaší volbou, věřme, se otevřelo to, že Poslanecká sněmovna může začít plnit svoji roli, kterou z Ústavy a ze zákona má dánu. Poslanecký klub KSČM je připraven na této roli spolupracovat. Je připraven prosazovat volební program Komunistické strany Čech a Moravy a je připraven spolupracovat na všech zásadních věcech, které zde určitě po dobu, věřme, celých čtyř let přijdou.
Děkuji za slovo. Jenom krátce. Tím, že to budeme opakovat několikrát, tak tím se to nestane pravdou, pane Kalousku. My jsme to už řekli před několika týdny. Takže nic se tady neobnažilo. My jsme před několika týdny řekli, že jediná schůdná cesta k ustavení této Poslanecké sněmovny a začátku fungování legitimní demokratické parlamentní práce je toto pouze jediná varianta, která je schůdná. Takže to platí. A my se těšíme na další spolupráci i v té protikorupční agendě, jak tady poměrně jasně zaznělo. Myslím si, že i z dob vašeho vládnutí jsou tady poměrně velké resty. Děkuji za pozornost.
Pan předseda si přeje reagovat.
Budu opravdu jenom stručný. Pane předsedo Michálku, představte si, že prší. Přicházíte vy a říkáte: To, že budete tvrdit, že prší, ještě neznamená, že prší. To je tak asi vaše argumentace. To je úplně všechno.